Připomínám, že uvedený článek zní: "Domovský členský stát vyžaduje, aby každá pojišťovna, která žádá o povolení, omezila svůj předmět podnikání na pojišťovací činnosti a operace, které z nich přímo vyplývají, s vyloučením všech jiných obchodních činností." V Rakousku lze provozovat pouze pojišťovací činnost a činnosti z ní bezprostředně vyplývající, za které se považuje například zprostředkování stavebního spoření, leasingu či kolektivního investování. Avšak v Německu lze činnost pojišťovny rozšířit pouze na některé půjčky a zprostředkování pojištění jiných pojišťoven.
Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj pan poslanec Dolejš.
A to, jestli to byl legislativní avanturismus, nebo ne, to si vyřešte, kolegové, v koalici.
Budeme hlasovat o návrhu na zpochybnění hlasování. Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Nejdříve mi dovolte, abych konstatoval došlé omluvy z dnešního jednání, a to pana poslance Jeronýma Tejce od 13 hodin z osobních důvodů a od 12 hodin od pana místopředsedy Bartoška do konce dnešního jednacího dne. Pane ministře? Otevírám rozpravu. Myslím, že procedura je jednoduchá.
Dámy a pánové, rozpočtový výbor jako garanční na své 43. schůzi 8. června přijal tento návrh. Takže hlasovací procedura bude velmi jednoduchá.
O tom není potřeba hlasovat. Kdo je proti? Účinnost zákona byla posunuta. Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo přijato. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu a konstatuji, že mám do ní zatím tři přihlášky.
Vyzývali nás k podpoře bezzásahové hospodaření, vyzývali nás k tomu, abychom bezzásahovým způsobem ochraňovali lesy, a zdůrazňovali lesy jako zásobárny vody. To, že vyzývají k ochraně Šumavy jako zásobárny vody, s tím já stoprocentně souhlasím. Já si myslím, že Šumava, tak jak i v zákoně je to zakotvené, územní ochrany vod, by měla být ošetřována především také z hlediska toho, že je to skutečně zásobárna vody. Jak už jsem tady jednou řekl, my u nás v Čechách musíme spoléhat na to, jaká voda k nám spadne z nebe, jakou tady si udržíme, protože všechna ostatní voda od nás odtéká. Nemáme nějaký masivní přítok. Stoupla průměrná teplota a hlavně na velkých plochách jsou za jasných slunečných dnů vysoké teploty. Ubývá mlhy, netvoří se mraky, přichází více sluneční energie, odpařená voda se nevrací zpět." To je názor vědce, který reprezentuje názory té skupiny vědců, kteří mají velké obavy z toho bezzásahového hospodaření. Je to věc, která je samozřejmě zpochybňována. Tak jako pan docent Hruška zpochybňuje tvrzení pana docenta Pokorného a jemu příznivých vědců, tak naopak pan docent zpochybňuje velmi výrazně, kvalifikovaně tvrzení pana docenta Hrušky. Nesmíme tedy věřit jenom jednomu podání vědecké pravdy, nesmíme věřit jenom tomu, co říká skupina vědců, kteří jsou shromážděni kolem docenta Hrušky. Já jsem to tak také zpočátku dělal, pak jsem se zaměřil pouze na ty, které mi nějakým způsobem připadaly zajímavé, nebo ty od lidí, které jsem znal, a musel jsem se vyjadřovat s velkým politováním toho, že podléhají názorům ekologických aktivistů a nehledí na názory jiné. Tady si dovolím položit jednu otázku, zdali toto zajištění přírodních dějů, nebo nerušené zajištění, jako asi trošku logický protimluv není vlastně samo největším zásahem do přírody. Já to doložím třeba na příkladu orkánu Kyrill. Tehdy v tom lednu 2007 padlo na Šumavě veliké množství dřevní hmoty ve všech zónách, v podstatě průřezem. Tehdy byl ministrem pan Martin Bursík, který se rozhodoval o tom, jak naloží s touto vlastně velkou kalamitou, která hrozila vznikem další kalamity, tedy kalamity kůrovcové. A on tenkrát rozhodl, že ponechá dříví na Šumavě ležet a že je v prvních a části druhých zón nevyklidí, že vznikne kůrovcová kalamita. A tehdy při senátním slyšení, znovu musím opakovat, přijal odpovědnost za stav Šumavy, který bude v budoucích letech následovat. Ale tak tady tomu není. Možno říci, že v tomto kontextu byl počin ministra Bursíka gigantickým zásahem do aktuálního průběhu přírodních dějů a významně ovlivnil tvářnost, krajinný ráz Šumavy na mnoho desetiletí a možná staletí do budoucnosti. Dokonce ani ten experimentátor není znám, ten, který řídí ten experiment, který rozhoduje o tom, co se stane v té digestoři. Ten experimentátor, to budete vy, ti, kteří schválíte tento zákon, převezmete odpovědnost za tento experiment. Je obava z toho, že naprostá bezzásahovost na Šumavě povede k dalším kůrovcovým kalamitám v té monokulturní struktuře šumavských lesů, že další hektary lesa uschnou. Bude ta Šumava stále citlivější k podobným přírodním kalamitám.
Jedním z nástrojů odhalování nepřiznaných příjmů bude institut prohlášení o majetku. Aby mohl správce daně k prohlášení o majetku poplatníka vyzvat, musí kumulativně být naplněny tři podmínky: Samozřejmě první a největší na řadě je institut prohlášení o majetku. To je pro mě něco nepřijatelného. Opět se tady bavíme o šikaně úspěšných obyvatel. Znamená to tedy, že každý, kdo tuto hranici přesáhne, je rovnou brán v našem státě jako podezřelý? Tak to trochu vypadá. Navíc tato skutečnost, tento limit 10 mil. korun, popírá rovnost občanů v daňové oblasti. A nejhorší je, že finanční úřad může poplatníka vyzvat k předložení tohoto prohlášení ne na základě přímých a usvědčujících důkazů, jak by každý očekával, ale pouze na základě - a teď cituji informaci - "indicií nebo domněnek, které nemusí mít formu důkazních prostředků". Když vznikne podezření, ať už odůvodněné, či nikoliv, musí právě poplatník dokázat, že nic neprovedl. To znamená, že se důkazní břemeno efektivně přesunulo ze státního orgánu na občana. Kde potom máme presumpci neviny, která je základním pilířem našeho právního systému? Každý tedy, kdo se dopustí toho, že jeho příjmy jsou nadprůměrné, a to bez jakýchkoli důkazů, pouze na základě domněnek, musí prokazovat, že on nic špatného neudělal. Čili cílem - jakkoli rozumím snaze vybírat více daně, tak tento návrh, tato novela, vládní návrh zákona, je podle mého názoru šikanózní, zbytečný a porušuje princip rovnosti občanů v daňové oblasti. Doporučuji, abychom hlasovali proti. Děkuji za pozornost.
Než dám slovo panu premiérovi, je zde faktická poznámka pana zpravodaje.
Děkuji za slovo. On hovořil, že je možné jít až deset let zpět. Jinak je to obecně lhůta tři roky. Protože se tento zákon vydal cestou daňovou, tak musíme samozřejmě respektovat daňový řád. To je jedna věc. Padalo tady, že bude obtěžovat naše občany. A chtěl bych reagovat i na slova o nějakém tom bonzování. No tak, pane kolego Plíšku prostřednictvím pana předsedajícího, to máte ale opravdu nízké mínění o našich občanech.
Děkuji za mimořádné slovo. Kolegyně, kolegové, volba nedopadla. Bylo vydáno 163 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán. Je to první kolo, takže v prvním kole nikdo nebyl zvolen.
Děkuji. V 10.20 bude přestávka na poradu klubu TOP 09 a v 10.30 bychom provedli druhé kolo volby. Ještě než dám slovo panu premiérovi, dvě faktické poznámky, pan předseda Kalousek, potom pan poslanec Plíšek.
Jenom stručnou poznámku k předřečníkům. Nemáme důvod se domnívat, že by právě tento zákon tenhle národní sport výrazným způsobem nepodpořil. Takže ano, vláda tady vyzývá, dokonce i důvodová zpráva přímo vyzývá k udávání svých sousedů. Ti nepoctiví si přesunou své majetky do offshoru, jsou na to specializované firmy. Chtěl bych upozornit ještě na jednu věc, jak významným způsobem tady rozšíříme korupční prostředí. Vy si opravdu myslíte, že tento nástroj, kde důkazní břemeno bude na straně poplatníka, nikoli represivní složky, nebude zneužíván ke konkurenčnímu boji? Že se prostě nenajdou zaměstnanci represivního aparátu, v tomto případě tedy Finanční správy, kteří se nedomluví a nenechají si zaplatit od někoho, že mu budou likvidovat konkurenta tím, že ho budou šikanovat? My si opravdu zapíráme, že něco takového se třeba děje v policii, tak to chceme rozšířit ještě do Finanční správy? Víte, jak rozšiřujete korupční prostředí? Ne že bojujete s korupcí. Rozšiřujete korupční prostředí tímto návrhem zákona!
Já bych si dovolil zareagovat na slova pana kolegy Votavy a chtěl bych se ohradit proti tomu, že jsem ve svém vystoupení snad útočil na poctivé občany a poctivé daňové poplatníky.
Ale speciální způsoby ochrany v národních parcích nepatří do tohoto zákona. Patří do samostatných zákonů o národních parcích. Proč jsme to udělali. To je zásadní věc. Od fyzických, od právnických osob. V tom případě ochrana, konkrétní ochrana životního prostředí v Národním parku Šumava je mnohem více ohrožena, jestliže nebude ten park řízen zákonem, a to samostatným. Protože v tomto ohledu to riziko, které tady podstupujeme, je mnohem větší, než je, promiňte mi, demagogické tvrzení, demagogické tvrzení, že pokud to dáme do zákona 114, tak jsme konečně vyhráli. Není to pravda. Prosím vás, nemůžeme srovnávat labské pískovce s Národním parkem Šumava. Je to nesrovnatelné, je to nesmyslné a argument, že to patří do jednotného zákona, je, promiňte mi, opravdu nesmyslný. A kdo to tvrdí lidem, tak jim lže a nevím, jaký účel sleduje. A znovu podotýkám, že nechci na tomto místě znovu připomínat ty řekl bych až velmi útočné interpelace na tehdejšího ministra životního prostředí Libora Ambrozka, když toho ministra dělal a ten účet Fondu životního prostředí skončil v katastrofálním minusu. Jsem přesvědčen, že je logické, že jednotlivé parky budeme dál vyhlašovat samostatným zákonem a zákon 114 bude pro nás obecnou normou, kterou se budeme řídit všichni a také ve všech parcích, pokud jde o obecné principy. Ale ty speciální způsoby ochrany sem skutečně nepatří.
Dovolte mi jen stručnou reakci, dámy a pánové. Od té doby si s ním v zásadě neumíme poradit. Bylo buď velkým problémem bezpečnostním, nebo ekologickým, nebo hospodářským, velmi často i problémem sociálním. Za předpokladu, že nenajdeme dohodu ani na této předloze, pak podle mého názoru nezbývá nic jiného, než to území vrátit zpět do správy rodiny Schwarzenbergů, která na něm šetrně a odpovědně hospodařila 250 let, aniž by to vadilo ekologům, občanům či komukoliv jinému. Zdá se, že to někdo 250 let uměl a od té doby to nikdo z nás neumí.
Ještě faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Ještě jednou děkuji kolegovi Gazdíkovi, že mne vystřídal.
V článku 3 se navrhuje zrušit další zákon. To přece není legislativně technická. To se na mě nezlobte. To prostě někdo zapomněl. Že to se dá označit za legislativně technickou. Ale zrušení zákona se opravdu nedá označit za legislativně technickou.
Pan zpravodaj tomu porozuměl. Nyní nemám žádnou přihlášku do rozpravy. To je vynikající zpráva pro nás pro všechny. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje po rozpravě ve třetím čtení. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já budu stručný. Tady padlo tolik demagogií a zjevné snahy ten zákon pohřbít, že na to nebudu reagovat, protože bych tady musel mluvit hodinu. Já chci říct jednu věc. Není to pravda. Já jsem na té Šumavě dnes už tak často a troufám si říct, že možná častěji než mnozí z těch lidí, kteří tam hlasovali v těch zastupitelstvech obou krajů. A už to tady několikrát padlo. Ano, je chyba, nebo byla chyba, že jsou součástí národního parku obce, a také je možné samozřejmě těm obcím, a už se to stalo, nabídnout - tady o tom hovořil pan kolega Kučera - aby z národního parku odešly. Já to říkám bez jakéhokoliv ironického nádechu. Někdy byl ten ministr moc zelený, na druhé straně byl zase moc modrý. Já bych se do té minulosti už nevracel. Řešme to, co je, řešme to, co bude. To, co se stalo, už nezměníme. My jsme strašně opatrně vážili kompromisy. Není pravda, že člověk by tam nemohl žít vedle tetřeva nebo vedle rysa nebo vedle vlka. Možné to je.
Budu reagovat na to, co zde říkali kolegové z pravice. Oni na jedné straně hovoří o tom, že ten zákon nic neřeší a není potřeba ho přijímat, na druhé straně zuby nehty brání jeho přijetí. Je evidentní, že na tomto tématu se asi nikdy neshodneme. Jen se důsledně nepostihovali ti, kteří daně neplatili. V tomto smyslu bych chtěl apelovat na všechny, aby podpořili tento zákon. Je důležitý a není na něm nic mimořádného. Každý slušný člověk to dokáže a doloží to během jedné hodiny, když si dá tu práci a podívá se na svá majetková přiznání.
To, co se dělo v 90. letech, byla také zvěrstva, jiná zvěrstva, a s těmi se něco dělat dá. Ten, kdo nenabyl své jmění poctivě, tak se musí bát.
Pro pořádek se tedy ptám. Přihláška s přednostním právem, pane poslanče Černochu, tím pádem padá? Vaše přednostní právo rušíte. Z toho důvodu se ptám, zda ještě někdo se chcete přihlásit do probíhající rozpravy. Nikoho nevidím. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, protože v předchozí rozpravě padl. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto tisku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Než vám dám slovo k tomu, abyste přednesl proceduru, tak se na mě obrátil předseda Faltýnek ohledně proběhlého hlasování.
Ale také se mi to nestává příliš často. Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování.
Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem hlasoval správně, tudíž proti. Nicméně bych se chtěl takto veřejně panu kolegovi Faltýnkovi omluvit, protože naší divokou gestikulací na téma tohoto zákona on skutečně hlasoval a já jsem jeho hlasování patrně nechtě ovlivnil.
Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím, pokračujte.
Stanovisko je nesouhlasné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Pane ministře, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. A tak se ptám předsedů poslaneckých klubů, jestli chtějí změnit to stanovisko o přerušení ve 14 hodin. Takže v tomto ohledu, pane ministře, děkuji.
Rostou houby, já jedu taky.
Já se divím, že jdete jenom 25 let zpátky. Proč nenavrhujete jít třeba až do období Bílé hory, kdy nastaly velké majetkové přesuny? Jinak samozřejmě hodnotím váš návrh jako demagogický a populistický a jako nepřípustnou retroaktivitu. Ale ptám se, proč jenom 25 let, pane kolego Černochu prostřednictvím pana předsedajícího?
Děkuji. Ještě pan poslanec Dolejš.
Kolegové, nezdržím se poznámky. Ale abych byl vstřícný k tomuto návrhu, někdy se říká malý krok a velký krok pro lidstvo, on ne každý malý krok musí skončit velkým krokem pro lidstvo. Doufám, že to nezůstane jenom u symbolického předvolebního gesta.
Děkuji a nyní má slovo pan předseda vlády a připraví se pan poslanec Tejc.
Sám jsem v době, kdy jsme byli v opozici, takovýto návrh předkládal opakovaně, bohužel nikdy se tady v Poslanecké sněmovně nenašla dostatečná většina na to, aby tento institut do našeho daňového práva prosadila. Bylo to jenom logické. Je jasné, že hlavním cílem není nějaký fiskální přínos. Hlavním cílem je spravedlnost, hlavním cílem je prevence proti daňovým únikům, hlavním cílem je prevence proti ukrývání majetku, který je získáván trestnou činností. Myslím si, že daňová správa tento nástroj potřebuje. Zákon o prokazování původu majetku, tahle legislativní úprava, je součástí této snahy vlády. Chtěl bych požádat všechny poslance a poslankyně, aby tento návrh podpořili, a pevně věřím, že v praxi pomůže v boji proti nepoctivosti.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám také děkuji, pane premiére. Než udělím další slovo, přečtu omluvy.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Finanční správa bude obtěžovat nepoctivé firmy a nepoctivé občany. Je to jenom kompetence, kterou jako jedna z mála finančních správ v Evropě česká Finanční správa nemá. Jakékoli zpětné prodlužování této lhůty by bylo pravou retroaktivitou a jako takové by založilo neústavnost postupu orgánů veřejné moci. Finanční správa bojuje proti všem nelegálním firmám a fyzickým osobám, které nás podvádějí na daních.